Děkuji za slovo, pane předsedo.
Ano. Zeptám se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy.
Děkuji.
Budeme o tom hlasovat.
Skutečně zákon 416 se zabývá výkupem zemědělské a lesnické půdy a tato půda je vykupována v tom, jak je zapsaná v katastru. To znamená, tento zákon, který byl přijat v roce 2009, vyřešil jednu podstatnou věc - zabránil spekulacím. Fungovalo to tak, že se vykupovala zemědělská půda a podle územního plánu se následně prodávala jako stavební. Co se týká počtu vyvlastnění. Toto není na urychlení dopravní výstavby, dopravní infrastruktury. Toto je definitivní zastavení. Plus náklady občanů a náklady státu ve správních řízeních. My žádné jiné změny neděláme. Omezujeme to třemi čtvrtinami ceny stavebních pozemků v cenách a místech obvyklých. Zákon 416 neřeší způsoby oceňování. Ani tady nedochází k žádné změně. Toto je otázka jiného právního předpisu. Vyberme si příklad, že cena této půdy se prodává za 160 korun. Dneska má cenu podle katastru, ceny a místa obvyklé, 15 korun. Tady vidíme rozdíl 40 korun a to je zjevná nespravedlnosti podle toho, co se prodávalo před účinností. Ministerstvo dopravy navrhlo změnu. Požádalo vládu a Legislativní rada vlády dala doporučení. Já bych jenom chtěl říct, že dneska obce a města vykupují pozemky dráž, než je to ustanoveno v zákoně. Na obce a města se toto pravděpodobně nevztahuje. To jsou pravidla používání fondů Evropské unie. Já si skutečně nemyslím, že by bylo dobré vracet ceny výkupu pozemků před účinnost tohoto zákona, protože bychom se mohli dostat do situace tak, jak je uvedeno v pozměňovacím návrhu, nebo tak, jak jsem to pochopil, že znovu se nám rozběhnou záležitosti kolem spekulací a budeme vykupovat pozemky určené pro dopravní infrastrukturu podle územních plánů.
V okamžiku, kdy začal fungovat, tak všechny vyděsil. Fungovat by měl dál. A to vadilo v jednu chvíli jak těm analytikům, tak tomu útvaru, tak mně. Pod čarou tady podotýkám, že nemáme ještě takovou komisi pro úzinu, ale to je stranou. Ten útvar je kompetentní, ten útvar je nestranný. Ten útvar jenom všechny vyděsil tím, že začal být akceschopný. O tom žádná. V dobách, kdy pod sociálními demokraty byl neakceschopný, ho nikdo nemusel kontrolovat, protože když je něco neakceschopné, není to nebezpečné a nemusíme to podřizovat kontrole. Akceschopný útvar tohoto typu si vždy vyžaduje svoji společenskou a politickou kontrolu, a proto já velmi doporučuji, to není nic proti ničemu, aby Sněmovna... Oni si to přejí, oni nechtějí být démony. Oni chtějí být služebníky svého státu. To je celý smysl tohoto návrhu. Ten návrh je správně, je ve prospěch demokracie. Můžeme ve druhém čtení diskutovat o jeho možných modifikacích, ale ta základní myšlenka je správná. Ten návrh je dobře a já prosím, abychom se jím zabývali ve druhém čtení.
Já děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.
Vzpomeňme třeba na to, jak byla protizákonně jmenována Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Kdyby se to dneska podřídilo vládě, tak to pravděpodobně bude vypadat lépe, tyhle defekty tam nebudou.
Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Ondráček.
Jenom stručnou reakci na pana poslance Zlatušku. On udělá takovou tu okliku, abychom si domysleli v rámci jeho inteligence a zbabělosti, jak velký je to sprosťák. Vy jste ta politická kontrola. Vy to nechcete kontrolovat? My budeme rádi, když nás budou kontrolovat. Nic jiného není smyslem tohoto návrhu - důvěra demokratické instituce Poslanecké sněmovny v jinou demokratickou instituci zřízenou ze zákona o praní špinavých peněz, že máme právo je kontrolovat. Vy je nechcete kontrolovat?
Děkuji panu poslanci Kalouskovi.
A následně je potřeba jim dát politickou svěrací kazajku, aby náhodou nemohli něco dělat. Tak to asi tak je. Protože já třeba je kontrolovat nechci, aspoň touto formou. Pro mě je důležitý výsledek jejich práce. Rozhodněme si sami hlasováním.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. S faktickou poznámkou pan zpravodaj, po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Chtěl bych zareagovat na pana kolegu Kalouska. Tehdy jsem v tom rozpočtovém výboru také byl a také jsem zvedl ruku pro to, aby tento podvýbor byl ustaven, a bylo to za vlády sociální demokracie, jestli se nemýlím a určitě se nemýlím. Přišlo další volební období - a ejhle. A to byl pan kolega Kalousek potom ministrem financí. A už tento podvýbor se nikdy neustavil.
Kolegové, Poslanecká sněmovna má funkci nejenom zákonodárnou, ale taky kontrolní. Vy opravdu na tu kontrolní funkci chcete rezignovat? Vy ji nechcete mít?
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, po ní pan poslanec Gabal, pan poslanec Urban, pan poslanec Fichtner, pan poslanec Stanjura a pan poslanec Štětina. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych ještě možná kolegům z bývalých Věcí veřejných připomněla to, že v roce 2011, když byl předsedou výboru pro bezpečnost, a myslím, že v té době byl i ministrem vnitra pan Radek John, tak na výboru pro bezpečnost jsme měli přizvaného jak pana tehdejšího ministra financí Kalouska, tak pana ředitele Cícera, kteří nám na výboru pro bezpečnost v roce 2011 předkládali nějaký návrh, kterým se budeme zabývat. Já jsem pak byla jako zpravodajka pověřena tím, že mám předložit něco bezpečnostnímu výboru dalšího, což jsem učinila. Takže není pravda, že by se v minulém volebním období vládní koalice touto problematikou nezabývala. A bohužel vláda padla i z důvodů rozpadu Věcí veřejných, které se hádaly mezi sebou takovým způsobem, že ta naše původní vládní koalice byla velmi oslabena. Takže bych jenom byla velmi ráda, abychom tady nepoužívali věty, které nejsou pravdivé, že se tomuto problému, této tematice, někdo z vládní koalice nevěnoval. Věnoval a můžete si všichni dohledat záznam z tehdejšího výboru pro bezpečnost, kde jsme o tom vedli, tipuji, dvouhodinovou diskusi, na jejímž závěru byl nějaký výsledek, který se postupně dostával do legislativního procesu.
Děkuji paní poslankyni Černochové. Prosím pana poslance Gabala s faktickou poznámkou.
Já doplním jenom pár faktických informací pro pana předsedu Stanjuru. Za druhé, na margo poměrně tvrdých kritických slov pana předsedy Kalouska bych chtěl říct, že FAÚ měl poměrně velký význam po teroristických útocích z 11. září, kdy začal hlídat toky finančních peněz pro případné teroristy. Byl zapojen do mezinárodní sítě, která tuto věc dělala. Problém, který nastal, souvisel se zrušením finanční policie, kdy FAÚ ztratil partnera, který by exekutivně realizoval její nálezy. A mimochodem, pan Cícer, kterého jmenoval pan exministr Kalousek poslední den, než nastupovala úřednická vláda, první, premiéra Fischera, byl původem z finanční policie. To byl taky myslím ten jeden z rozhodujících důvodů. To byl velmi uvítal a podpořil.
Děkuji panu poslanci Gabalovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
To, že tady dnes tak trochu prozřeli kolegové, kteří jsou teď v opozici, tak já bych je za to nekritizoval. Pochybnosti nezmizí tím, že bývalé vládní strany jsou teď v opozici a vládní strany jsou jiné. Tedy z mého pohledu měl být dávno, a že nebyl, o tom se můžeme bavit.
Děkuji panu poslanci Urbanovi.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Totiž dobře víte, nebo doufám, že to víte, že máme tady zákon o zpravodajských službách, máme zákon o Vojenském zpravodajství, máme zákon o Bezpečnostní informační službě, ovšem už třeba není zákon o Úřadu pro zahraniční styky a informace. Mělo by být pamatováno i na ty oblasti, které dosud pokryty nejsou. Trošku to na mě působí dojmem, že opozice pouze vytrhává věci, které se jí hodí, a s těmi potom operuje. Pokud to ještě nebylo, tak já nyní dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.
To ve faktické poznámce nejde, nicméně takový návrh už tu stejně padl od pana poslance Ondráčka. Pokud budete chtít, můžete s k němu v obecné rozpravě připojit.
Tak tomu se říká paranoia. Ve Sněmovně to padlo pod stůl v roce 2013 - a celé jsme to dělali proto, abychom omezili ministra financí Babiše! To jste věděl vy, že to je v roce 2010 už proti Babišovi. My jsme to netušili, děkujeme za ten výklad.
Zeptám se, zda bylo hlasováno o všech návrzích, které byly předneseny. Nikdo nemá námitek, ano.
Pane předsedo, dámy a pánové. Hezké odpoledne. Dovolte jenom několik slov k hlasování o návrhu programu. Sněmovna těsnou většinou odmítla se zabývat podle našeho názoru už velmi závažnou a alarmující situací na Ministerstvu spravedlnosti. Návrh opozičních poslanců, aby se tím Sněmovna zabývala, byl kromě jiného také návrhem, abychom částečně převzali všichni určitou odpovědnost za to, zda funguje, či nefunguje tak klíčový resort pro Českou republiku. Já bych jenom pro ujasnění pojmů chtěl říci, že není pravda to, co říká pan předseda vlády, že primární odpovědnost za paní ministryni spravedlnosti nese hnutí ANO. Primární politickou odpovědnost za ministry své vlády nese předseda vlády a v tomto případě i předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a s ním celá sociální demokracie. Oni tím, že odmítli, aby se tím zabývala Sněmovna a v podstatě řekli, to je výlučně naše záležitost vládní koalic.
Hezké odpoledne, děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme podobný bod navrhovali minulé úterý jako ODS, tehdy nám chybělo do kvora 15 hlasů. Pokud si myslí poslanci ANO, že to paní ministryně dělá všechno skvěle, budou mít šanci v rozpravě vystoupit a obhajovat její kroky. Pokud ne, tak to budeme zkoušet každý den. Myslím si, že je dobré tu debatu vést skutečně tady veřejně bez postranních a zákulisních dohod.
Pan předseda ODS Fiala s přednostním právem.
Připomeňme si z února letošní roku spor se šéfem Vězeňské služby Dohnalem. Připomeňme si z března tohoto roku nevhodné výroky, které se týkaly protektorátu. Připomeňme si spor s paní náměstkyní Marvanovou, který řešil předseda jejich strany. Připomeňme si rozpory a koncepci vrchních státních zastupitelství s Lenkou Bradáčovou. A připomeňme si nakonec i ten nejnovější spor s jejím náměstkem Šternem o tendr na náramky.
Já vím k čemu, proto mu dávám slovo, protože tuším, k čemu to bude.
Děkuji.
Je zde žádost o odhlášení.
Zpravodajské služby z tohoto hlediska nevyšetřují. Z hlediska parlamentu by tady bylo potřeba, protože pak prostě buď oni neposkytnou ty informace a neví se, co se kontroluje, a ten kontrolní orgán vlastně ani neví, po čem má jít. Samozřejmě vnímám, že tam nemá kontrolní přístup opozice a že by parlamentní výbor k této věci mohl pomoct.
Děkuji panu poslanci Gabalovi.
Kolegyně, kolegové, se zájmem jsem si přečetl návrh poslanců z ODS a z vyjádření předkladatele mě docela pobavilo, že ODS chtěla kontrolovat svého koaličního partnera Miroslava Kalouska již za doby, kdy spolu vládli. Právě k tomu, aby Finanční analytický útvar byl kontrolován, nebo respektive ředitel dosazovaný ministrem financí kontrolován byl. Finanční analytický útvar i podle současné právní úpravy pracuje celkem kvalitně, což je vidět i na množství nebo počtu trestních oznámení, která - nebo poznatků o protiprávním jednání, které z tohoto útvaru v průběhu posledních let vzešly. Takže já navrhuji, aby návrh byl odmítnut z projednávání.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi, ptám se, jestli to mám brát jako návrh na zamítnutí. Ano, přesně tak.
Původně to prosím pěkně byl vládní návrh. Útvaru, který je někdy v novinách, v Poslanecké sněmovně a v rozhovorech mezi politiky obestírán celou řadou temných historek a záhad, jako kdybychom mluvili o kouzelníku Merlinovi. Jsou skutečně mimořádným odborem Ministerstva financí. Jeden z mých předřečníků říkal, že by byl nerad, aby tady jeden odbor Ministerstva financí byl něco zvláštního, ale ono to upřímně řečeno, nejde jinak, když ten jeden odbor Ministerstva financí je součástí zákona proti praní špinavých peněz, což je implementace norem Evropské unie. V menší části zemí Evropské unie jsou tyto útvary buď samostatné, nebo jsou součástí státní prokuratury tam, kde je státní prokuratura. V roce 1996 na základě našich mezinárodních závazků byl tento zákon schválen a tento útvar zřízen.
Já se musím zeptat: Proč tak neučinili v roce 2009, kdy byl tento zákon přijímán? A jediný instrument změny bonusu tam už byl zakotvený. Byl tam dvakrát. A co se týká poslední připomínky, kterou jsem si zaznamenal. Jeden člověk, ministr dopravy, bude rozhodovat. Není tomu tak. Ministr dopravy pouze bude zvažovat žádost ředitele investorské organizace písemně doloženou o udělení výjimky. Není to tak, že ministr dopravy se podívá z okna na Vltavu a řekne "bude to čtrnáctkrát". Tento proces má svá pravidla.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji. A pan ministr tady řekne: "Kraje nemohou čerpat evropské peníze na silnice." Nechte si to spočítat u své kolegyně z MMR. Čerpají, a velmi úspěšně. To za prvé. Proto je to o něco dražší a taky je to mnohem rychlejší, protože se nesnažíme ušetřit na nepravém místě. Nejdřív nám tady popisoval, jak on bude moudře postupovat s tím koeficientem až šestnáctinásobku. V pořádku. A pak řekne: "Odmítám návrh poslance Stanjury, který by jasně říkal, že ten člověk dostane 160 korun." Protože říkám, že se vrátíme k tomu, co bylo. Ale když to udělá pan ministr s tím, že on bude ten dobrák, který tam připadá těch 40 korun, tak je to dobře. A sami si poslouchejte ty věty: "Ředitel investorské organizace bude mít kompetenci navrhnout zvýšenou cenu." A když se s tím Pepou bude znát, tak mu nabídne lepší cenu, a když se s ním bude znát a nebude mu sympatický, tak mu může nabídnout horší cenu. Já neříkám, že to udělá, ale ten zákon to umožňuje a pan ministr to takhle zdůvodňuje.
Zkuste se nad tím zamyslet. Čím se liší strategické rozhodování samosprávy o podstatných věcech rozvoje měst? Proč ta samospráva nemůže zohlednit nic a najednou jsou tady rovní a rovnější a ministr dopravy či zástupci investorských organizací budou mít toto právo? Zkuste se zamyslet sami nad sebou a všechny vaše výroky, kterými budete osočovat ty, kteří rozhodovali v minulých letech, budou po tomto vašem rozhodnutí naprosto nevěrohodné. Buď platí stejná pravidla pro všechny, anebo vy jste si rovnější.
Mám tady faktickou poznámku pana poslance Borky.
A říkat dnes, že si to analytici přáli, no nevím, jestli si to zrovna analytici přáli. Ale když to říká pan kolega Kalousek, nevím.
Děkuji panu zpravodaji. Pak další tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Štětina, po něm pan poslanec Stanjura.
Děkuji. Nejprve k panu poslanci Ondráčkovi, poté k panu poslanci Votavovi. Pane poslanče Ondráčku, možná že tenkrát jste byl ještě docela mladý, nicméně jedna z největších vymožeností listopadu 1989, kterou jsme vnímali my našeho věku, byla skutečnost, že represivní složky, tedy zpravodajské a policejní, se opět po desítkách let dostaly pod politickou kontrolu. Protože to, že tyto složky budou pod politickou kontrolou, je jednou ze základních podmínek naší svobody, byť se hloupí gynekologové hloupě smějí. Návrh jsem předložil roku 2012 a jsem prostě přesvědčen, že to je správně, protože politická kontrola nad tímto útvarem má být. Proto tento útvar nebyl vůbec nebezpečný a nebylo ho potřeba kontrolovat.
Další s faktickou poznámkou pan poslanec Štětina. Po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
To mi skutečně nepřísluší. Ne že není potřeba.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dále s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Děkuji. Je to trochu zmatená debata, když prý opoziční poslanec tady hájí vládu. Ale proč ne. Tam to prostě je. Nevím, proč debatujeme o kvalitách FAÚ, proč debatujeme o našem kolegovi Miroslavu Kalouskovi. My jsme neudělali nic složitého.